Čili ten exkurz jako takový dneska opakujeme proto, že prostě je tady ve společnosti společenská poptávka po tom, jak vyrovnat tuto historickou etapu se současností.
Děkuji, pane předsedající. Já tu rukavici pana kolegy Patrika Nachera zvednu. Zastavil jsem se v jedné oblíbené zastávce. Já jsem měl tedy radlera, neměl jsem klasické pivo, jednoho. A ve většině případů to bylo právě pivo. Nebyla to žádná malinovka, žádná voda, bylo to pivo. Protože to je normální. A jaký smysl má zákon dneska, zákaz, který se dnes automaticky porušuje? Naopak, čím bude větší omezení svobodné lidské vůle, tím větší bude neschopnost lidí, aby sami posoudili adekvátnost svého počínání. A čím více bude náš právní řád obsahovat podobné různé zákazy a příkazy, které lidé nebudou přirozeně respektovat, tím méně budou sami lidé respektovat celý právní řád jako celek. Proto já to vnímám ještě jako hlubší otázku než pouze nastavení hranice.
Já bych prostřednictvím vaším, pane předsedající, chtěl reagovat na kolegyni Pastuchovou. Takže si myslím, že to odpovídá na vaši otázku, jak to ten cyklista zjistí v případě potřeby.
Pro kolegu Patrika Nachera prostřednictvím pana předsedajícího. Asi by si každý měl rozmyslet, jestli chce pít, anebo jezdit na kole. A když to zvládáme my na jižní Moravě, tak si myslím, že to zvládnou i všichni ostatní v celé České republice. Certifikovány.
Nyní zpátky do obecné rozpravy. Pan poslanec Válek.
Tak já prostřednictvím pana předsedajícího bych na kolegu Onderku mohl navázat, také se odhalit, ale neodhalím se. Jednak je tady chladno, jednak by to nebyl hezký pohled. Takže spíš k tomu alkoholu. Tady se démonizuje alkohol, a přitom Ministerstvo zdravotnictví hradí alkohol, hradí použití alkoholu, a poměrně dobře. Prostřednictvím pana předsedajícího pan profesor Vyzula, pan poslanec Vyzula ví, o čem mluvím. Co se alkoholu jako takového týče, tak asi je nesmysl tady debatovat, jestli to je droga, nebo to není droga. Droga to je. To si asi nikdo netroufne zpochybnit. Že je to látka návyková, to je asi také fakt. A říkat, že alkohol a nápoj obsahující alkohol člověk nepožívá proto, aby jaksi uvolnil svoje jednání a spontánnost, to také není pravda. Ale ty cyklostezky bych jako problém osobně neviděl. Proto bych byl velmi rád, kdyby ten zákon prošel do dalšího čtení a mohli jsme o něm diskutovat. Já popravdě řečeno v této fázi nemám úplně jasno, kdybychom teď o tomto zákonu hlasovali, jestli bych hlasoval ano, nebo bych hlasoval ne, nebo jak bych hlasoval. Nemám v tom jasno. Názor na to, kdy se člověk stane - jaká je hranice mezi alkoholikem, pijákem a konzumentem alkoholu, všichni z vás, co jste lékaři, víte, že se mění, historicky, že ten názor psychiatrie se na to vyvíjí. Ale z praktického hlediska alkohol se poměrně rychle spaluje. Alkohol se likviduje při pohybu, při energetickém vydání. To znamená, pokud ten cyklista opravdu šlape na kole, vypije jedno pivo, tak to pivo poměrně rychle spálí a zlikviduje. Já si úplně nemyslím, že nějaký cyklista na cyklostezce vymlaskne dvě sedmičky vína a pak někde bude šlapat. Prostě je to problém, pokud jezdíte nejenom na cyklostezkách vinařských, ale pokud máte jakoukoliv oslavu, tak byste druhý den v podstatě neměli sednout na kolo, že? A nikdy mě nenapadlo, že by to mohl být problém. Na druhé straně faktem je, že cyklostezky existují. Faktem je, že ty cyklostezky vedou vinařskými obcemi. Faktem je, že podél všech cyklostezek, nejenom vinařských, jsou různá občerstvení, kde se podávají i alkoholické nápoje včetně piva. Faktem je, že jedno pivo, dvě piva když vypije ten člověk a jede na kole a přitom intenzivně šlape, tak spálí a zlikviduje velmi rychle a prakticky to na něm nezanechá žádné následky. Nemyslím si, že je nezbytně nutné ten zákon zaříznout v prvním čtení a teď hned ho zlikvidovat a nebavit se o něm dál.
Uvědomte si prosím, že v roce 1948 tím, co komunistický režim udělal, si naopak přál připoutat tu církev co nejvíc ke státnímu vlivu. Kdyby na tom státním rozpočtu byly závislé, tak už to není oddělení církve od státu. A byla nesmírně obtížná, byla složitá, protože se nejednalo jenom o dohodu mezi tím původním největším vlastníkem - státem - a katolickou církví, ale bylo potřeba dosáhnout dohody mezi státem na straně jedné a všemi církvemi a náboženskými společnostmi, které měly nárok na ten státní příspěvek, na straně druhé.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda pokračovat.
Byly tady zmíněny skutečné analýzy, které byly provedeny. Ležela na stole zcela konkrétní čísla a ležely tady na stole také zcela konkrétní lži. Za jednu z nejodpornějších lží, které kdy zazněly v téhle Sněmovně, pokládám tvrzení Ministerstva financí a předsedy vlády, že existuje analýza o tom, že církevní restituce jsou předražené. Nicméně my z nás, kteří víme, jaký šašek byl pan Hašek, jsme se totálně vyděsili, když jsme zjistili, o jaká a čí tvrzení může vláda České republiky opírat svá autoritativní vyjádření, co je nebo není předražené. O vyjádření pana Haška. A půlka národa je přesvědčená, že to tak bylo. My projednáváme novelu zákona, která se jmenuje novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Ono kdybychom to měli pojmenovat věcně, tak je to novela druhé komunistické krádeže. Já pevně věřím, že teď šlo o zdraví, tak jsem počkal. Musíme se dívat do budoucnosti. Teď jsme se takhle vypořádali a teď jdeme společně dál pro tuhle společnost. Dámy a pánové, pro vaši informaci z těch několika stamilionů, které dostávají církve každý rok na svoji činnost, na rozdíl od bank a nadnárodních společností neodchází do zahraničí ani koruna. Ty jsou investovány v České republice. Z nich se hradí sociální, zdravotní a vzdělávací služby v České republice. Za ně se opravují památky v České republice! Co vám na těch penězích vadí? Protože to prostě, jak by řekl pan premiér, slouží veřejnosti a každý si na to může sáhnout. Akorát že to opravdu slouží veřejnosti, na rozdíl od výroků pana premiéra. Tak to se tady odehrává. A od roku 2012 to mohlo být uzavřeno. To není novela majetkového vyrovnání s církvemi.
Já snad už jenom několik krátkých poznámek, které si myslím, že by měly zaznít na půdě této Poslanecké sněmovny. Poznámka první se týká opakovaného tvrzení, které nám sem přináší zejména Komunistická strana Čech, Moravy a Slezska, že se nejednalo o majetek církví a náboženských společností, že církve a náboženské společnosti nikdy nebyly vlastníkem tohoto majetku. - Zástupci církví a náboženských společností a správci církevního majetku sestaví soupis veškerého movitého a nemovitého jmění a majetkových práv církví a náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, obročí a fondů a předloží jej do tří měsíců od počátku účinnosti tohoto zákona Státnímu úřadu pro věci církevní. Podrobnosti stanoví Státní úřad pro věci církevní. Jakékoliv zcizení nebo zavazení majetku církví a náboženských společností vyžaduje předchozího souhlasu státní správy. Druhá poznámka, kterou si myslím, že je potřeba přičiniti, se týká toho, co tady zmiňoval opakovaně pan poslanec Mašek. To znamená, ta čísla, která vám jakoby nefungují, ale nefungují jenom proto, že se bavíme o majetku, který byl v drobné držbě jednotlivých církevních právnických osob, které... vždy bylo respektováno, že církev není jedna právnická osoba, ale vždy byly konglomerátem právnických osob. Výše uvedený údaj tak nevypovídá o celkovém majetku církevních subjektů v době první pozemkové reformy, ale pouze o majetku těch církevních právnických osob, které měly výměru nad 250 tisíc hektarů. Tak to jenom k vyjasnění. U každého majetku, který má být církvím a náboženským společnostem vydáván, musí být, za prvé, jasné, že patřil v roce 1948 církvi nebo náboženské společnosti. To je nejpodstatnější věc, která je zkoumána. To jest druhá poznámka. Také katolická církev byla jediná, kdo dokázal udržet alespoň nějakou strukturu odboje proti komunistickému režimu. Současně bychom ale neměli zapomínat, a říkal jsem to tady opakovaně, samozřejmě tento návrh zákona mnohem víc poškozuje všechny ostatní církve a náboženské společnosti a židovskou obec než katolickou církev. To znamená, pokud přijme tato Sněmovna právě jenom zdanění vyplácené finanční náhrady, tak tím, kdo je na tom bit nejvíce, není katolická církev, na kterou míří samozřejmě komunistické zaměřovače, ale jsou ostatní církve a náboženské společnosti. Samozřejmě že ne v globálních číslech, ale z hlediska podílu toho, co ony odstávají a jakým způsobem se mají připravit na to samofinancování po roce 2027, případně 2043, kdy dojdou definitivně tyto podíly, které jsou vypláceny, tak samozřejmě je to mnohem horší pro všechny menší církve, které zde existují, a pro Židovskou náboženskou obec než pro katolickou církev. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní tedy další přihlášení do rozpravy - pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan poslanec Jiří Mihola.
Vláda ve svém stanovisku ale návrh kritizuje, když říká, že na každého člověka působí alkohol různým způsobem. Já na to říkám, že bychom se možná měli zamyslet nad jiným principem. Ale pokud takový člověk spáchá přestupek, zaviní havárii a podobně, pak mu je alkohol přičten k tíži. Tedy ten, jehož malé napití není nebezpečné, není sankcionován, trestán je vždy jen ten, kdo způsobí okolí škodu. Měli bychom vědět, co je ve společenském zájmu víc, zda omezování svobod a nařízení na každém kroku, nebo vyšší míra svobody spojená s vyšší mírou osobní odpovědnosti za naše činy. Osobně se přikláním ke svobodě a odpovědnosti. Na závěr si dovolím ještě jednu věc k vládnímu stanovisku, které poukazuje na to, že i na silnicích nižších tříd v rámci obcí je často velmi hustý provoz. Svatá pravda, ano, vesnicemi a městečky projíždí denně desetitisíce kamionů, které se buď vyhýbají placení mýtného, anebo jedou trasu, kde dálnice chybí. Je humorné to řešit tím, že nepovolím malé pivo cyklistům. Ulevíš místní dopravě, zlepšíš klima v regionech a nemusíš se starat, aby cyklista neskončil pod tirákem.
Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Původním záměrem zřizování moravských cyklostezek bylo mimo jiné podpořit turistický ruch a přiblížit zdejší vinařské oblasti turistům a především samozřejmě cyklistům. Je jasné, že nikdo nechce rušit omezení, která mají za cíl ochránit účastníky silničního provozu před opilými řidiči, ale určitá povolená míra alkoholu v krvi, tak jak je to běžné v mnoha zemích Evropy, by určitě situaci nijak dramaticky nezhoršila. Zvažovaná případná tolerance půl promile by podle mého názoru nepředstavovala žádný závažnější problém. To, že si dám jedno pivo nebo dvě deci vína, ještě neznamená, že budu mít omezené reakce při řízení. Jediné smysluplné omezení a nulovou úroveň alkoholu v krvi bych požadovala u osob doprovázejících cyklisty mladší deseti let. Zde je zachování přísné abstinence zcela pochopitelné. Rozhodně tuto novelu podporuji. Znamená pro mě návrat zdravého selského rozumu a důvěry v naše občany. Každý normální člověk přece ví, že když jedu na kole, tak se nemůžu nezřízeně opít, ale naopak je rád, že si může beztrestně a v klidu dát svoje jedno nebo svoje dvě deci.
Děkuji paní poslankyni. Nyní v rozpravě paní poslankyně Ožanová. Připraví se paní poslankyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když jsem si přečetla tento návrh zákona, tak jsem se trochu zděsila. Zjistila jsem, že třeba na místních komunikacích a silnicích třetí třídy je automaticky slabý provoz. Ptám se - odkdy? Já jsem z takového malého města, kde jezdí po místních komunikacích tramvaje, trolejbusy, autobusy i nákladní doprava. Ptám se - je toto slabý provoz? Tak si představujete místo, kde může jezdit cyklista pod vlivem alkoholu? Pokud mám pravidla silničního provozu, tak mám určité úpravy na silnicích pro motorová vozidla a dálnicích a ty pozná řidič podle dopravní značky. Pozná řidič, jestli jede po silnici první, druhé nebo třetí třídy místní komunikace a podobně? Já si tím nejsem jista. V tomto je ten návrh zcela nedotažený. Pokud se toho týče, měla by tam být právě ta předvídatelnost. Já jsem viděla plno těchto protokolů a viděla jsem i protokol s jednou setinou alkoholu v krvi. Chtěla bych jenom dodat, že alkohol si tělo nevytváří. Pokud je tedy zjištěn alkohol v krvi, tak tam prostě je. Ve své praxi jsem se setkala s mnoha opilými cyklisty i s dopravními nehodami cyklistů. Vážení, cyklisté jsou nebezpeční nejenom sobě, ale především v provozu na pozemních komunikacích ostatním. Kličkující cyklista před autem je opravdu potěšení! A takový cyklista, když vám narazí do dítěte nebo do kočárku, může i zabít.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych se vyjádřila k tomuto tisku. Nedá mi to nepozastavit se nad tím, co vlastně přináší alkohol na pozemních komunikacích z pohledu řidiče a z pohledu cyklisty.
Argument, který tady zaznívá nejčastěji, je: je to protiústavní. Možná že tak rozhodne Ústavní soud, ale dejme tomu šanci, ať ten Ústavní soud rozhodne. My jsme připraveni, my to tam dáme, my jsme přesvědčeni. My jsme vyhráli, ale rozhodl spravedlivý soud, zhodnotil tu situaci a určil vítěze. V této situaci jsme momentálně v patu, a pokud by tento zákon skončil, jak se říká, pod stolem, tak se tady za chvilku zase ta společnost zvedne a zase poukáže, že tady něco nezůstalo historicky řešeno. Proto říkám a apeluji znovu na vás všechny, pojďme hlasovat.
Děkuji. Majetek, který vlastnily kraje, obce nebo soukromé osoby, nebyl navrácen a místo něho byla stanovena finanční náhrada. Například přes blokační paragraf byl vydán klášter v Opočně, aby potom kraj řekl, že nemůže tento majetek vydat, protože byl již převeden na kraje a kraje nejsou povinnými osobami, a nabídl, jestli to nechce onen řád od nich koupit. Tak to od nich skutečně koupit nechtěl. V mnoha případech se církevní subjekty jednostranně rozhodly soudní spory nevést nebo žaloby stáhnout pro dobré vztahy. Finanční náhrada byla stanovena na základě odhadu ceny nevydaného majetku, přičemž postup výpočtu práce expertní skupiny byl auditován kromě jiného významnou mezinárodní společností Ernst and Young. Částka finanční náhrady náležící jednotlivým církvím je uvedena výslovně v zákoně. Pokud tady bylo hovořeno o tom, že by měl být výčtový zákon, tak si neumím příliš představit, jak by ty statisíce, možná miliony jednotlivých pozemků byly skutečně výčtově zaneseny. To by zřejmě byly kamiony papírů a zřejmě by to bylo i z tohoto hlediska opravdu těžko řešitelné. Ale možná o to právě jde. Ještě k tomu zhodnocení takovou glosu. Samozřejmě pozemky v té době měly trochu jinou cenu, než mají třeba dneska. Takže skutečně je potřeba si tyto věci také uvědomit. Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že ve věci vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a církev postavení věřitele. Lze tedy zdanit tzv. církevní restituce? Ony to samozřejmě restituce v tom pravém slova smyslu nejsou. Ani se ten zákon tak nejmenuje. Ve smlouvách je vysloveně uvedeno, že jejich účel se řídí zákonem v podobě ke dni podpisu smlouvy. V případě finanční náhrady jde nikoliv o běžný příjem, ale o náhradu za způsobenou škodu. Ta se přece z logiky věci nikdy nezdaňuje ani nezpoplatňuje. To je, jako kdyby byl zloděj odsouzený k náhradě škody a já jako poškozený bych za tuto náhradu měl zaplatit daň. Finanční náhrada je jen jiná forma náhrady, než je prosté navrácení ukradeného. Jde tady skutečně o odstranění některých křivd a zabezpečení ekonomické samostatnosti církví a náboženských společností do budoucnosti, tedy úplnou odluku církví a náboženských společností od státu. Připomeňme, že církve a náboženské společnosti jsou významnými zaměstnavateli a valná většina výnosů z majetku jde na úhradu personálních nákladů zaměstnanců církví. Jak už tady padlo, nejvíce by se to dotklo Federace židovských obcí. Kromě ekonomického hlediska je zde dále hledisko etické či morální, tedy otázka spravedlnosti.
Vyskočila konkrétně ze serveru Aktuálně a prostě nelze k ní mlčet, zejména tedy z pohledu historika, prostě k ní nelze mlčet. Server Aktuálně citoval, odkazoval na předsedu KSČM a doslova ta citace zněla: "Katolická církev nikdy nebyla národní církví České republiky. Vždycky se postavili proti zájmům českého národa. Ať to bylo v době pobělohorské, ať to bylo za první světové války, ale i za druhé světové války se církev postavila proti českému národu." Konec citace. A nyní tedy je to v souvislosti zase s církví a církevními restitucemi. K tomu bych chtěl říct, že katolická církev jen stěží může být církví národní, když jejím posláním je být církví univerzální, což vyplývá z jejího samotného názvu. Což chápu, že je těžké rozlišit pro člověka, který má třeba k církevním dějinám daleko, nebo to prostě není jeho každodenní téma. A myslím si, že by stálo za to někdy udělat na tato témata i samostatné semináře. Tak klidně k době pobělohorské, k 19. století, k tomu již zmíněnému josefinismu a potom tedy k tomu klíčovému 20. století. Napsala o tom řadu knih a publikací včetně zahraničních. Je to právě jezuita Bohuslav Balbín a jeho dílo, především jeho slavná obrana jazyka českého. O chrabrosti a utrpení církevních představitelů již vznikla řada prací psaných soudobými historiky. A opravdu už je těch publikací celá řada. A je to jak o našich představitelích církve, tak o těch zahraničních. Jenom abych za všechny zaštítil celou tu řadu. Budeme proroky českého národa.
Nechci jmenovat, ale rád bych, abyste ty hloučky rozpustili a usadili se na svá místa.
Děkuji. Takže tady na tuto poslední mohutnou národní a náboženskou manifestaci již dohlíželi konfidenti nasazení klatovským gestapem. Stašek vedl přísahu shromáždění lidu své vlasti. Po věznění na Pankráci byl převezen do koncentračního tábora v Oranienburgu. Bohumil Stašek byl ušlechtilým vlastencem, který navázal na odkaz Balbína, Palackého i Riegera. Statečný muž, kněz a politik nezůstal ojedinělým zářným příkladem lásky k vlasti a národu v těžkých dobách. Jmenuje se Když křižovali český národ. Doporučuji vám k prostudování.
Považujeme - s výjimkou jedné reakce pana kolegy Luzara. Považujeme totiž za jasné, že vše, co bylo třeba, už bylo řečeno. Po té věcné stránce respektuji poslance KDU-ČSL, že mají jasný názor. Respektuji pravicové poslance, že mají nějaký názor na otázky majetku, na otázky vypořádání, na otázky zdanění.